Pan poslanec Čižinský do podrobné rozpravy. Ptám se, kdo další má zájem o vystoupení v podrobné rozpravě. Pan předseda Farský.
Ptám se členů vlády, protože vláda je odpovědná za zahraniční politiku. Proto se jich ptám. Má pan Nejedlý diplomatický pas bez toho, aby měl smlouvu se státem? Člen vlády? Tak proto se na to ptám a proto je pro mě ta otázka důležitá. A také tady zaznělo i od člena koalice, že vlastně neví, proč byla zrušena Bezpečnostní rada státu. Pro vás není důležitá Bezpečnostní rada státu, vy pro ten návrh budete hlasovat kdykoli, jakkoli, všechna rizika na sebe přebíráte. Já bych tedy ale rád slyšel, proč byla zrušena Bezpečnostní rada státu a jestli se k tomuto tématu nějaká další plánuje, nebo jestli byla zrušena už navždy. To jsou, myslím, legitimní otázky na členy vlády. Tohle je věc, která rozhoduje o desítkách let České republiky do budoucna, rozhoduje o bezpečnosti, rozhoduje o ceně energie pro občany, tak prosím vás tu debatu neodflákněme, ať nepoškozujeme budoucnost.
Platí to, co jsem říkal.
Mám zde dvě faktické poznámky.
Tak prosím nebuďme tady mystifikační.
Děkuji. Tady zaznělo, že to zdraží každopádně elektřinu. Já si myslím, že každopádně to jisté není a že je tam i ta druhá možnost. Samozřejmě to tak může být. A navíc nejde jenom o to, jaká bude cena, ale jde také o to, zda bude vůbec dostatek elektrické energie.
Pan poslanec Pávek, poté pan poslanec Onderka.
To není v rozporu s tím, že tady někteří kolegové tvrdí, že to může elektřinu i zlevnit. Vy víte, nebo někteří z vás vědí, že se kolikrát elektřina na trzích obchoduje dokonce za minusové hodnoty. Když je jí přebytek, tak se nabízí v podstatě až za minusové hodnoty. Ještě nikdy.
Já k tomu otevírám rozpravu. Nikoho nevidím, rozpravu končím a přikročíme k hlasování. Hlasování číslo 4, přihlášeno 88 poslanců, pro 87, proti nikdo. Návrh byl přijat. Usnesení bylo tedy schváleno.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Z pohledu podnikatelského prostředí přinese navrhovaná úprava zvýšení právní jistoty subjektů, administrativní zjednodušení celého procesu a umožní vracení piva do režimu podmíněného osvobození od daně. Prostě je potřeba, aby to vylité pivo se pod dohledem Celní správy od té daně osvobodilo a daň se vrátila.
Prosím pěkně, kdyby i tato zvýšená podpora byla podpořena.
Děkuji, pane předsedo. Zvládneme celý tento tisk. A jestliže nebude nějaká zásadní námitka, tak bychom to zvládli i bez přestávky mezi druhým a třetím čtením. Paní zpravodajka to má zpracované a provede nás hlasováním.
Myslím si, že ten sektor si to zaslouží a nutně takovou pomoc potřebuje.
Pan poslanec Bendl do rozpravy.
Jak říkám, jsme připraveni tento návrh podpořit, stejně jako návrhy, které zde přednesl pan kolega Jurečka nebo pan kolega Munzar. Myslím si, že by bylo dobře, kdyby ty návrhy prošly, protože by to situaci zlepšilo. To je celé, děkuji vám za pozornost.
Dobrý den, dámy a pánové, já vás dlouho nezdržím. Ale řekněme si, co je skutečně dlouhodobé řešení tohoto problému, protože takovýchto problémů má celá ekonomika plno. Problémy jsou dva. Čili bavme se o snížení daní, nebo prostě o daňovém systému České republiky u piva. Druhý způsob řešení je - okamžitě otevřte restaurace, malé provozovny, všechny obchody, aby měly to pivo kde prodávat. Teď zvedneme ruku a něco tady někomu nahradíme.
Ptám se, zda ještě někdo má zájem o vystoupení v obecné rozpravě. Nikoho nevidím. Končím obecnou rozpravu.
Jenom ve stručnosti, proč nepodpořím ani jeden z pozměňovacích návrhů. Na to se to postavilo. Vysvětlovala jsem tady už minule, že se to netýká v tuto chvíli COVIDu - Nájemné, protože COVID - Nájemné se sleduje za tři měsíce zpětně, čili nepotkává se v čase s kompenzačním bonusem.
Zaznělo tady, že se potřebujeme posunout do 21. století. To není novinka, kterou by přinášela ta vládní podoba stavebního zákona. Jde o to, abychom tak jako v jiných státech měli nástroj, který reálně zjednoduší a zrychlí proces pořizování stavebních povolení. Tedy stavebník přichází k počítači a žádá o stavební povolení. Má v tu chvíli k dispozici napříč celou republikou jeden systém, to znamená jednoznačnou, stejně danou žádost se stejnými kolonkami, které navíc se budou vyplňovat samy, protože v té době už bude dávno platný a účinný zákon o právu občana na digitální službu, to znamená, že známé údaje už nebude znovu muset vyplňovat, bude to tím pádem ještě významně rychlejší. Zároveň v ten okamžik odejde informace všem dotčený orgánům i příslušnému stavebnímu úřadu o tom, že je tu k projednání konkrétní záměr. To je klíčový posun v tom, jak bude v ČR probíhat stavební řízení. A oporu pro ta tvrzení máme v případě celé řadě zemí, kde něco takového funguje. To je ten krok do 21. století, o kterém mluvíte. To přece nemůžete myslet vážně, že krok do 21. století znamená, že tu vybudujeme novou byrokratickou strukturu. To si rozhodně nevybavuji a nic takového se nestalo, protože vznik nového úřadu problémy opravdu, fakticky neřeší, ale generuje nové. Když hovoří ta ministerská analýza, tedy mám na mysli analýzu Ministerstva vnitra, o tom, že ten zákon může přinést ohrožení procesů ve stavební činnosti, tak to také znamená, že ten nový úřad, který bude vznikat, bude potřebovat nové směrnice, nové organizační řády, zajistit samotné úředníky a celou řadu dalších věcí. Mimo jiné proto, že v podobě covidové krize přinese další dramatické nároky i na státní rozpočet. Odpovědi jsou ale neuspokojivé - prostě nemusí. A to, co slyšíme z měst a obcí, kde obecně je nedostatek, nedostatek kvalitních lidí na stavebních úřadech, že ti, kteří tam jsou a kteří jsou kvalitní, tak tam zůstanou, protože proč by šli do režimu zákona o státní službě? Co by je k tomu táhlo, když všichni víme, že zákon o státní službě se tak nějak nepovedl, a slyšíme to i z úst pana premiéra? Pojďme si to ukázat na konkrétních případech. V tom novém režimu budete například stavebník, který chce postavit rodinný dům, a přijdete na obecný stavební úřad například v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi. Podáte tam návrh, ale zjistíte, že vlastně všechna ta další stanoviska bude vydávat už ne ten jeden konkrétní úřad v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi, ale všechna ostatní bude vydávat krajský stavební úřad. Tam se budete ptát, jestli ten záměr je v souladu například se zájmy ochrany přírody a krajiny, jestli je v souladu s odpadovým hospodářstvím, s odpadovými zákony, jestli při napojení na komunikace splňuje všechny podmínky dle zákona o provozu na pozemních komunikacích a zákona o pozemních komunikacích. Tam se budete ptát na celou řadu dalších věcí. Takže představa, že se tomuhle stavebníkovi tímhle krokem něco zásadně zlepší, je prostě mylná. Přirozeným pravidlem je, že když něco funguje, tak bychom se měli snažit to rozšiřovat a převádět dál. Co brání tomu, abychom tohle jako princip určili pro všechny úřady? Nebrání tomu vůbec nic, jenom vůle.
Říkám, že to je kompromis. A já jsem to chápal tak, že to je taková ta nejzazší hranice, na kterou můžeme my v té památkové péči ustoupit. Takže já to jenom říkám, že všechny ty debaty jsou debaty, které tady budou probíhat, jsou pro mě teď velice důležité, a já předpokládám, že budou respektovat to, na čem jsme se s paní ministryní dohodli.
Nyní tedy jedna faktická, další ještě pan poslanec Jan Čižinský. Prosím, vaše dvě minuty.
Díky. A zaznělo to v souvislosti s lidmi, kteří se zabývají památkovou péčí. Skutečně, pokud někdo má - a vy to pravděpodobně, paní poslankyně, máte - nějaké podezření na korupci, prosím, oznamte to. Ale skutečně tímto vaším projevem mohou být uraženi a zasaženi mnozí lidé, kteří se co nejlépe snaží chránit památkové dědictví naší země. A opravdu tak jak jste to řekla, tak je to pro mě zcela nepřijatelné. A myslím, že byste se skutečně všem těm slušným měla omluvit. A pokud jste ji oznámila, tak neurážejte ostatní, kteří se té korupce nijak neúčastní.
Děkuji, vážený pane místopředsedo. Vážený pane ministře, já bych se vyjádřil tady k oblasti té památkové péče. Já bych netvrdil, že tam probíhá korupce. Já si myslím, že by tady pomohlo, když památková péče určuje, tak by měl platit ten princip, kdo určuje, tak také platí. A to tam bohužel není. A kdyby to tam bylo, tak se o tom tady vůbec nebavíme.
Paní poslankyně Barbora Kořanová. Tak teď tady mám dvě faktické, takže jako první - tři faktické už.
Děkuji za slovo. Tak prosím pěkně, tyto věci nezlehčujme. Skutečně tady komplexní památková péče v České republice nemůže podle mého názoru být tímto způsobem dehonestována. Ale tímto způsobem tady dehonestovat obranu a ochranu veřejného zájmu, si myslím, že je špatně. Proti tomu já jednoznačně protestuji.
Tak.
Já nějak stručně, aby se to příliš nerozhořelo ta debata. Protože jedna věc je přece, jestli se dohodneme na tom, že památková péče je něco, co v této zemi potřebujeme, protože nám záleží na těch dokladech minulosti a předků, které tady máme. A druhá věc je - a to si myslím, že se hodí na tu diskuzi třeba nad zákonem o památkové péči. Bavme se o tom, aby to bylo co možná nejvíc... aby ta pravidla odpovídala i těm problémům, se kterými se setkáváme v realitě. Ochrana kulturního dědictví. A samozřejmě, rozumíte, to je něco, čemu se věnuje v této zemi i profesně obrovské množství lidí. Ale to přece neznamená, že tohle by mělo diskvalifikovat tu hlavní myšlenku, že potřebujeme chránit kulturní dědictví. Ale nemělo by se tohle promítnout do toho, že by stavební zákony zásadním způsobem omezil.
Nyní na faktickou poznámku pan poslanec Jan Čižinský a připraví se stále na faktickou pan poslanec Adam Kalous.
Jsme tady ve Sněmovně, jsme tady poslanci, takže kdo chce navrhnout změnu, aby třeba na památkovou péči, když je něco dražší než normální, tak aby se na to přispělo, tak to je součást památkového zákona.
Zazněl tady i názor, a ten mě zaujal. Vlastně každá obec by měla mít vlastní stavební zákon, aby mohla uplatňovat své historické, vlivové, konstrukční, nevím, jaké principy a vlivy. Samozřejmě v tom důsledku je to hloupost. Ale již dneska může v rámci územního plánování toto uplatňovat. Proč to ty obce nedělají? Než se zastupitelé seznámí s tou materií a než začnou něco dělat, tak už skončí volební období a bojí se jít do konfliktu a střetu v rámci územního plánování, který nevyhnutelně vždycky nastane. A já znovu zopakuji, že KSČM stojí třeba za občany Přerova, a jejich obchvat, který je dlouhodobě blokován, a zase narazili na problémy a zase se nebude asi stavět příští rok, tak jak bylo slibováno. A tyto problémy jsou před námi a budeme je muset umět řešit. Asi všichni spokojeni nebudeme, to si řekněme. I my máme výhrady k návrhu, který zde je, ale jsou to elementy určité, které se objevují v tom návrhu zákona, a můžeme se o nich bavit a můžeme je zkusit změnit. My tu debatu chceme zahájit a KSČM podpoří vstup tohoto zákona do prvního čtení a podpoříme i prodloužení lhůty. Ale důležité pro nás je, aby ti občané už jasně věděli a slyšeli, jakým směrem chceme jít. A můžeme pokračovat dále a můžeme ten model oddělení státní správy od samosprávy uplatňovat i v dalších zákonech. Ale to základní rozhodnutí v rámci stavebního zákona je tady tohleto, a pokud nenajdem tady v tomto shodu, tak i ten zákon, který odsud odejde, bude špatným zákonem. A toho se bojím. Přesto si myslíme, že tomu základnímu konceptu a tomu rozhodnutí o tom neutečeme a budeme muset přijmout nějaké rozhodnutí. A budeme rádi, když ten základní rozpor, který je tady neustále a v tom podvědomí a v zákulisí neustále vibruje, jsme vyjasnili a řekli si, jakým směrem chceme jít dále v rámci státní správy a samosprávy České republiky.
Hlásí se jako první pan poslanec Mikuláš Ferjenčík a připraví se pan poslanec Marian Jurečka.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem chtěl jenom stručně zareagovat na kolegu Luzara. Já se pokusím vysvětlit, proč to podle nás je důležité. My prostě chceme vědět, jak bude zhruba vypadat ten komplexní pozměňovací návrh, který připravuje ministerstvo. My chceme vědět, jak se staví k prodloužení lhůt. My chceme vědět, jak se staví k otázce garančního výboru.
Tak nyní vystoupí na faktickou poznámku pan poslanec Marian Jurečka a připraví se stále na faktickou pan poslanec Leo Luzar.
Je fakt, který se dlouhodobě ví, že ta trasa vede přes komplikované území z hlediska podloží, z hlediska ekologických zátěží, to se také ví.
Děkuji za slovo. Samozřejmě je to o lidech, ale ten stávající stavební zákon prostě takhle funguje a neumožňuje realizaci těch staveb. A to je ten problém. A to jsou problémy, které ten stavební zákon stávající má, a hledáme to řešení.
Bude to například odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu nebo odnětí pozemků z lesního půdního fondu. Budou také rozhodovat o ochranných pásmech vodních zdrojů, což je v tuto chvíli obzvláště důležité. To je podle mě velmi problematické. Podle mě zde dochází k degradaci práva, které má chránit životní prostředí. Já bych tady ráda řekla několik čísel. Já si myslím, že všichni mají právo na příznivé životní prostředí, tuto záruku nám dává i náš ústavní pořádek, měli bychom mít právo rozhodovat o svém okolí.
Stavební řízení je z povahy věci konfliktním řízením. Také ne každá změna územního plánu nebo ne každý územní plán se líbí tomu, kdo žije v okolí, a ne každý je prospěšný obecně. Stavební řízení v tuto chvíli někde probíhá rychle a někde probíhá pomalu, a to je velmi důležité, protože i současná úprava umožňuje rychlý postup. Co vlastně zdržuje to stavební řízení, to konfliktní řízení, tak je to hlavně nedůvěra. Nedůvěra lidí v úřady, stavebníky, vůči sousedům, lidí vůči politikům. Potom také nekomunikace. Dále to je také absence podkladů, samozřejmě nedostatečná digitalizace. Jestli půjde cestou k větší centralizaci, anebo naopak cestou k decentralizaci. Větší centralizace je tady navrhována v době, kdy se právě centralizace do značné míry zdiskreditovala. Co to ale bude znamenat, ta větší centralizace? Bude to znamenat více té nedůvěry, která už teď v některých případech protahuje stavební řízení, bude to znamenat více soudů, bude to znamenat více času, bude to znamenat ve skutečnosti větší riziko pro stavebníka a bude to také znamenat, a tady bohužel se k tomu směřuje, také určitou absurdní unifikaci. Všechna statutární města by mohla vyprávět, jestli v nich za unifikovaných stavebních předpisů mohou vzniknout skutečně hezké stavební bloky a hezké stavby. My tady máme před sebou změnu, která je ve skutečnosti velmi riskantní. Já už jsem to tady zmiňoval, tady to zaznělo, že nemám tady vůbec ani zmiňovat Prahu. No, slib poslance je, že zastupujeme všechny občany, a tak je potřeba tedy tu pražskou zkušenost zmínit, protože ta pražská zkušenost je velmi důležitá právě k tomuto zákonu. Pokud se mění takto důležitý zákon, který má dopady na tolik lidí, tak je to velmi riskantní, vede to k velkým nákladům, protože revoluce v tomto případě je skutečně mnohem riskantnější než zlepšování a evoluce, a než kdybychom vzali ten starý zákon, přidali digitalizaci a postupovali dále. Mám velkou obavu, že stavebníci nebudou ti, kteří budou profitovat z takto předkládaného zákona. Mám dokonce obavu, že z toho nebude profitovat nikdo, protože to skutečné řešení by byla právě větší decentralizace, větší pravomoce samosprávám, přiblížení té problematiky lidem, větší pravomoce ohledně územních plánů samosprávám, ale i ohledně stavebních řízení větší pravomoce samosprávám. Naše země potřebuje kvalifikované úředníky na stavebních úřadech, co nejblíže lidem a komunikaci mezi stavebníky, lidmi a úředníky. Volám tedy po stavebním zákonu, který omezí konflikty, který omezí soudy, který skutečně stavební řízení zrychlí, protože tak jak je to teď navrhováno, tak to povede k většímu množství soudů a následně k zahlcení soudů a ještě k větším průtahům.
Nyní k samotným městům. Problémy platného stavebního zákona jsou nejvíce vidět právě ve velkých městech - Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Liberec. To je klíčové, o čem se musíme bavit zase v příštích týdnech. Ať chceme, nebo ne, ve městech na celém světě bude žít více a více obyvatel, a proto role měst bude stále důležitější. Podobně, jako není jeden univerzální pacient s jednou univerzální diagnózou a léčbou, tak není jedna ideální obec, ale je to i pestrá škála měst a obcí se svými problémy. Ministerstvo to bohužel v tuto chvíli úplně nechápe u tohoto zákona a snaží se vytvořit normu, nebo předložilo normu, která je tvořena pro jednu ideální obec. Jedním z konkrétních problémů návrhu jsou právě univerzální stavební předpisy. Praha může díky svým vlastním stavebním předpisům utvářet kompaktní město krátkých vzdáleností, městské pražské stavební předpisy se věnují specifickým problémům města spojeným zejména s rozpadem městské struktury a expanzí města do krajiny. Veškeré obce jsou tedy na jedné hromádce, nerozlišuje se mezi malou a velkou obcí, mezi velkým městem, středním městem a podobně. Neumožňuje městům tedy plánovat, tak jak sama potřebují a co sama potřebují, a nepodporuje společné plánování přesahující administrativně určené hranice. Všichni si stěžovali na složitost stávajícího zákona, ten nový to příliš nezjednodušuje. Klíčovým přínosem stavebního zákona má být rychlost povolování staveb. Ale kdo jste poslanci za větší města nebo se v nich pohybujete, v krajských městech, tak víte, že základem všeho je pro města rychlost a kvalita plánování. Plán je důležitější než potom samotná výstavba, ta se potom už tím řídí. Tím pádem se situace stává pro města těžkopádná a jejich pozice se oslabuje. Rozvoj území patří v Evropě výhradě do kompetence samospráv, zde do toho bude stát více zasahovat. Není to úplně model na úrovni jiných evropských států. Ministerstvo je totiž odtrženo od denní agendy měst a města lépe poznají, co potřebují, zástupci měst, jejich vedení. A také ponechat možnost dokončit již rozdělanou práci na územních plánech největších měst, jako je Brno, Liberec nebo Praha, aby nemusela připravenou dokumentaci hodit do koše. A ještě jedna věc. Důvod je poměrně jednoduchý. Ne v paní ministryni, ne v kvalitu úřadu, ale v tuto normu, že ta norma by to naplnila. Nemá je, proto je opět nedůvěra. Proto je ta snaha, aby to bylo zapracováno v té normě. Jde o všechna větší města a zde jde o všechny kraje.
Takže ta vaše informace tady byla minimálně zavádějící.